A to je to jediné, co máme posuzovat.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Pan ministr spravedlnosti tady asi nebyl, když jsme tady diskutovali některé výroky vašich kolegů z hnutí ANO. Takže tady skutečně ten váš názor asi je ojedinělý v hnutí ANO, protože tady třeba i vaše tehdejší místopředsedkyně paní Věra Jourová říkala při vydávání pana Svobody: "Mám morální dilema. Budu hlasovat pro vydání pana docenta Svobody, protože hnutí ANO jasně říká, že nesouhlasí s institutem imunity. Pan Martin Komárek, který se hlásí už dlouhou dobu do řádné debaty, tady řekl: "Ne, dámy a pánové, je to pouze a jen proto, že jsme solidární s občany, kteří ten institut imunity nemají a nemohou se odvolat k žádné Sněmovně a musí projít tou procedurou policejní a soudní a očistit se. Takže prostě my jenom nechceme být rovnější mezi rovnými."
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si to nemyslím. To nepochybně ano. Ale jako právník, jsem přesvědčen, že nikoliv.
A je dobře, že toho využívá. Já jsem tady na to upozorňoval několikrát a takových příkladů tady v rozpočtu Ministerstva zemědělství najdeme několik. Že bude schopna buď kapitola Ministerstva zemědělství... Děkuji.
Jižní Morava a Třebíčsko nemá čím krmit. To sucho je úplně všude.
Nyní s faktickou pan poslanec Kováčik.
Já navážu, paní a pánové, na pana kolegu Běhounka, který děkoval ministerstvu, že se tím začalo zabývat.
Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Bendl.
Když se podíváte na to, kolik tam z ní zbylo, příliš mnoho peněz to není. Zkrátka by měla vláda jako celek a Ministerstvo zemědělství spolu s ní myslet na to, že takováto situace může přijít. A měla by povinně být na ni připravena.
Já pro urychlení také vydržím jenom s faktickou. S tou jsme přišli my. Tady nikdo proti suchu nic nedělal. Česká republika je docela dobře připravena na povodně, ne tak na sucho. My jsme schválili nejenom základní strategické materiály včetně několika stovek konkrétních úkolů, které jsme začali realizovat. Jenom za nás, Ministerstvo životního prostředí, jsme investovali, nebo vypsali výzvy zhruba zatím za devět miliard. Kdybychom měli, vážení kolegové, vaším prostřednictvím pane předsedající, na čem stavět, tak jsme byli dál. Ale bohužel jste nám nechali nula.
Já vám také děkuji. Nejdřív pan poslanec Kučera, potom pan poslanec Bendl.
Tak já bych jenom krátce zareagoval na mého předřečníka, na pana ministra Brabce. Ale tady se bavíme o zemědělství. A tady skutečně, pokud se budeme bavit o životním prostředí, o Ministerstvu životního prostředí a o ministru životního prostředí, tak tady naprosto selhal ministr životního prostředí. A dokonce nejvíce, nejvíce ze všech těch faktorů, o kterých jsme se bavili. Na druhou stranu tady už mohla existovat celá řada opatření, která mohla významně změnit hospodaření v krajině. A bohužel ta tady moc nevidím.
Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Bendl a další faktické poznámky.
No, já musím panu ministrovi životního prostředí - protože on to asi neví, protože kdyby to věděl, tak by, myslím, takhle nevystupoval. A říkám tady a řekl jsem to už předtím, dotáhl ho ministr Toman. Stejně tak je tady i řada dalších věcí. A já jsem i tady z tohoto místa říkal, že je to dobře, že se to dělá. A miliardy, o kterých tady mluvíte. To jsou české miliardy, nebo evropské? Evropské. Ne, ne, ne, pane ministře.
Tady já to neprobojuju. To znamená jediná možnost je získat pro tuto aktivitu občany. A já jsem právě využil slova, mediální slova, která řekl nový lídr ČSSD kolega Zaorálek, který řekl, že tu stížnost podá, tak jsem mu 11. července poslal osobní dopis, kde jsem ho poprosil a požádal, aby se k této petici připojil. Bohužel mi neodpověděl. Oni nechtějí, aby zavřeli Sobotku, to už z nich vyprchalo, ale chtějí alespoň minimální návrat spravedlnosti, aby dostali ty byty.
Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi a máme před sebou tři faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Miroslav Kalousek, poté pan poslanec Igor Jakubčík a poté Karel Fiedler.
Děkuji. Ten potlesk byl nepochybně zasloužený a mně nezbývá než smeknout před komunikační strategií poslaneckého klubu ANO. Já mu chci za to poděkovat, teď už se v tom orientujeme.
Děkuji. Moc a moc o to Českou televizi prosím, ať se tady potom nemusíme zdržovat těmito lamentacemi.
Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi, nevyužil čas k faktické poznámce. Pan poslanec Karel Fiedler se rozhodl rezignovat na svou faktickou poznámku a v tom případě mohu konstatovat, že zatím nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Hlásí se pan předseda Babiš.
Vypadá to, že debata je u konce. Já jsem strašně rád a doufejme, že za náš klub už nebude nikdo diskutovat , protože je fakt, že je to dlouhé. Já bych jenom chtěl zopakovat za mě velice stručně moji pozici: To je evidentní a já myslím, že naši lidé, naši občané nejsou hloupí, dobře to vědí. Já se nebudu bránit svému vydání, protože nemám co skrývat a věřím, že spravedlnost zvítězí. Žádný trestný čin jsem nespáchal a proti obvinění se budu bránit všemi možnými právními prostředky. Za další. A stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Jak i dneska ráno Česká televize říká, že jsem něco vyvedl. No nic jsem nevyvedl. A co je na tom špatného podle posudku? A to, že následně se ten projekt dostal v krizi 2009 a později do ekonomických problémů a museli jsme ho převzít, je také evidentní. A já bych doporučil všem občanům, aby se tam šli podívat. Jděte se tam podívat a uvidíte těch 50 milionů na místě. Je tam téměř miliarda. A také jděte do OKD a hledejte těch 130 miliard. Ty tam nenajdete. A další tisíce miliard, které se tady rozkradly a zašantročily. A pokud osud této země závisí na Farmy Čapí hnízdo, tak fakt jsme na tom špatně.
Děkuji panu poslanci Babišovi. Pořád jsme v rozpravě, rozpravu jsem neuzavřel.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem vůbec vystupovat nechtěl, nicméně vystoupení kolegy Hájka mě trošku přesvědčilo. A když ztratí majoritu, tak už nemůže moc o ničem rozhodovat. Takže to je první věc. To je jedna věc. A druhá věc. Pokud na to budete mít, tak vám blahopřeji.
Já už jsem nechtěl, ale pan kolega Kořenek mě přece jen vyprovokoval s tím OKD. Ještě zareaguji na kolegu Hájka.
Prosím, pane ministře.
Já bych ještě jednou - dobrý den - chtěl upozornit pana ministra spravedlnosti, že role ministra spravedlnosti je taková, že by měl vytvářet předpoklady pro to, aby ta trestní řízení byla zákonná. To je vaše práce. To je to, čemu jste se měl celé roky věnovat. Tak čeho se tady vlastně bojíme? Protože vy máte pocit, že nad tím nemáte kontrolu? No to trochu musí děsit občany v této zemi. Jestli vy jako ministr spravedlnosti máte pochyby o tom, že to trestní řízení je opravdu podle zákona, a vy jste ten, kdo za to nese dneska největší odpovědnost, no tak to je teda zlé. Jiné dvě varianty nejsou. Vy k nim máte nejblíž v té vládě. Takže vy nám tady chcete pořád sdělovat, že máte veliké pochyby nad tím, co jste spravoval? No, to je tragické. Já se skoro divím, že takhle veřejnost děsíte. To si nepřejte představit, co vás tam čeká! Takže ty vaše úvahy o tom, abychom to tady posuzovali, jestli je to fundované, nebo jestli je to... Ale to je přece věc státních zástupců, to přece nepatří nám.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Matěj Fichtner a připraví se pan předseda Faltýnek.
Dobré odpoledne. Já bych chtěl jenom poopravit pana kolegu Blažka. Já se nechci vracet k případu Bohuslava Svobody, nicméně jenom bych chtěl krátce připomenout, že ten případ je dnes sice nepravomocně, ale rozhodnut soudem.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou předseda hnutí ANO pan Faltýnek.
Já bych jenom - hezké odpoledne - prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Koubkovi ukázal, jak vypadá obstrukce při vydávání vašeho poslance, pane kolego. Já jsem pouze z toho citoval asi sedm vět.
Děkuji za slovo. Já, co jsem tady čtyři roky ve Sněmovny, tak se snažím neingerovat do věcí, kterým nerozumím. Nevím, čemu se smějete. Nebo jestli vás nevyděsil postup ministra obrany, co se týká pseudokauzy údajného sledování Vojenskou policií. A mohl bych pokračovat celým seznamem. Z toho nejste vyděšen jako člen vlády a možná člen Bezpečnostní rady státu?
Děkuji za slovo. Moje faktická poznámka se týká stanoviska vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která oznámila, že žalobci nechybovali. Já nepotřebuji žádná další fakta kromě toho, že policie to udělala po roce a půl vyšetřování před volbami." Tady žádá pan ministr Pelikán, abychom my se stali téměř vyšetřovateli a soudci v jedné osobě. Státní zastupitelství a policie mají postupovat jen podle zákona a neexistuje žádný politicky vhodný čas pro žádost k vydání k trestnímu stíhání."
Děkuji za slovo. Pane ministře, já myslím, že občané musí být nejvíce vyděšeni tím, co tady sledují. Jedna, která spadá jaksi na stranu Ministerstva vnitra, obviňuje spravedlnost, vyjadřují navzájem pochybnosti o tom, jak funguje vnitro, pochybnosti o tom, jak funguje spravedlnost. Já myslím, že ti občané, kteří to sledují, musí být naprosto zděšeni, kam jsme se dostali na politické scéně. A budou z toho zděšeni i nadále, protože budou volby a po volbách budou nové politické tlaky o to, kdo bude ovládat silová ministerstva, kdo bude mít tu výhodu, že bude mít pod palcem vnitro, kdo bude mít tu výhodu, že bude mít pod palcem spravedlnost a jiná ministerstva. Z toho musí být občané naprosto zděšeni.
Přitom předávací protokol o fyzickém předání akcií i bankovní výpisy o zaplacení kupní ceny byly policií předány. V této souvislosti si vzpomínám na dotaz kolegy Romana Sklenáka, zde nyní nepřítomného, na mandátovém výboru, který se mě ptal, jestli jsem byl fyzicky přítomen při předávání akcií. Celá žádost o naše vydání byla šitá na poslední chvíli horkou jehlou s vědomím blížících se voleb a blížícího se konce mandátu této Sněmovny. Pouhým nahlédnutím do obchodního rejstříku, který je přístupný na internetu každému, by totiž pan komisař zjistil, že v té době byla ZZN AGRO ještě společností s ručením omezeným, která, jak ví i ten provozovatel venkovské hospody, žádné akcie nemá a mít nemůže. S jeho obsahem ovšem policejní orgány členy mandátového a imunitního výboru, kteří měli možnost nahlédnout do spisu, neseznámil. Příslušný kontrolní orgán Evropské unie do dnešního dne nevyhodnotil, zda vůbec v případě Farmy Čapí hnízdo došlo k pochybení, či nikoliv. Pan komisař však již nyní ví, že k pochybení došlo, a dokonce že toto pochybení je úmyslným trestným činem. Tím se omlouvám kolegovi Humlovi, ale prostě tak to zaznělo. Mě to tam velmi pobavilo na tom výboru a v tu chvilku jsem měl pocit, že v tom nejsem úplně sám. Nezdá se vám to absurdní? Aspoň právníkům v této Sněmovně? Já se znovu ptám: A co je to fiktivní smlouva? Je to smlouva, která existuje, je podepsaná oběma stranami, existují doklady o zaplacení kupní ceny a předávací protokol na převzetí akcií novými nabyvateli. Tyto všechny doklady má policie k dispozici. Tak se znovu ptám, co je na této smlouvě fiktivní? O to, co bylo dál s prodanou společností, jsem se nezajímal. Stejně jako v případě prodeje jiných nepotřebných firem v rámci skupiny Agrofert, kterých jsem já prodával desítky, nebo jsem se podílel na jejich prodeji. Znám ten argument, že každý rok se konají nějaké volby a policie by tak nemohla vůbec konat. Ale přiznejme si, že stojíme pár týdnů před celostátními volbami, které se konají jednou za čtyři roky a mají rozhodnout o dalším směřování naší země. A to určitě není náhoda. Nemohu se zbavit dojmu, že projednávání našeho vydání k trestnímu stíhání má sloužit k jedinému účelu, a to je poškození našeho mediálního obrazu. Férová politická soutěž podle mého názoru byla nahrazena mediální policejní hrou, při které je zpochybňována moje dosavadní manažerská kariéra a moje profesní i osobní čest.
Ten problém je samozřejmě celosvětový, nicméně u nás, co se týká sucha, tak si musíme přiznat, že jednou z těch příčin je samotné zemědělství. Tím nemyslím zemědělce, ale zemědělství. Protože tato vláda neudělala příliš mnoho pro to, aby se tento způsob hospodaření v krajině změnil. Je třeba si uvědomit, že zemědělsky využívaná krajina významně ztratila schopnost jímat vodu. Toto je opět dopad toho intenzivního způsobu hospodaření. To, že půda v České republice není v dobrém stavu a je ohrožena mnoha degradačními faktory, už zaznělo mnohokrát. Bohužel zatím se nepodařilo udělat to hlavní, to znamená změnit systém hospodaření. Protože pokud nebudeme zdravě hospodařit v krajině, tak to bude mít dopady nejenom do toho, že budeme muset kompenzovat zemědělcům jejich neúrodu, ale budeme muset řešit podstatně větší dopady do celého života v naší republice. To znamená, ještě jednou vyzývám vládu, aby se tomuto tématu velmi vážně věnovala, ne pouze na nějakých fórech a diskusních klubech, ale skutečnými kroky.
Takže v pořadí, jak přišly, nejprve pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. Prosím.
Děkuji za slovo. Protože on zapomněl ještě na jednu věc a to je organická hmota v půdě. Ale možná ministr zemědělství na to bude reagovat.
Nyní pan poslanec Kováčik, připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou.
Prosím pěkně jenom pro zopakování. A máme tady před sebou jako zemědělci obrovský úkol zvyšovat soběstačnost a potravinovou bezpečnost. To je první věc. Druhá věc. To jsou věci, které taky vedou k té vyváženosti. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Já musím potvrdit slova pana předřečníka Kučery, který říkal, že děláme málo. Doložitelně podíváte-li se na čísla výdaje kapitoly Ministerstva zemědělství na oblast vodohospodářství, tak výdaje klesají.
A na to nepotřebuji mít žádné znalecké posudky, na to nepotřebuji být žádný vyšetřovatel, abych věděl, že tohle byl podvod. Majorita a minorita státu v OKD. No, ono je to asi pravda. Už to tady pan premiér Sobotka vysvětloval. To tedy k tomu OKD, když už mě kolegové vyprovokovali, abych se k tomu ještě vyjádřil.
To je první. A druhá, když už se tady bavíme o tom cestování, kdo se kam má jet podívat, tak vám doporučuji v Jeseníkách obec Ludvíkov. Jeďte se podívat na palác pana Palase.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan ministr Zaorálek, také k faktické poznámce.
Tak bych ho chtěl ujistit, že jsem asi jediný, kdo se opravdu na Evropskou komisi obrátil. Skutečně jsem dal stížnost, dokonce jsem tam osobně jednal s celou řadou komisařů. Připomínám tři soudy s panem Bakalou, kterého jsem nazval gaunerem a který se se mnou třikrát soudil a všechny soudy prohrál. Takže vy mi nemáte co vyčítat. Ty lidi hodili přes palubu a neudělali vůbec nic. Takže kdyby mi tak někdo pomohl, třeba pan Babiš, v těchto kauzách, tak jsme mohli něco dokázat.